Ano, chápu ten postoj. Prostě jsou to lidé, kteří vnímají, že kouření není zdravé, je špatné, působí špatným příkladem, a vzali si za cíl proti němu bojovat. Chápu, že mají své poslání a chtějí ho prosazovat. Hledí na to, jestli ten zákon je mediálně zajímavý, jestli je mediálně nebezpečný a jestli by mohl sloužit ke zviditelnění. Ty lidi poznáte podle toho, jak se chovají před mikrofonem a jak se chovají v zákulisí této Sněmovny. Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj Jaroslav Krákora. Prosím. Není tomu tak. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji několik přihlášek. První do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo. Je totiž technicky obtížně realizovatelný.
Nyní tedy pan poslanec Pleticha. Prosím.
To jsou vagony zahraničních dopravců. V konečném důsledku povede pouze k dalšímu nárůstu nákladů pro dopravní podniky. Bohužel si myslím, že asi správně nezafungovalo Ministerstvo dopravy, které to mělo už v návrhu odchytit.
Já vám také děkuji.
Budu rychlý.
Já vám děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Kolega Jan Birke uvedl obsah celého zákona.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.
Zjistil jsem z tohoto tisku, že jméno Birke je nesklonné, což mě hrozně překvapilo. Tak aspoň něco přináší tento návrh zákona pozitivního. Kdyby to bylo tak vážné a tak potřebné, tak to byl vládní návrh zákona. Podávají ho vládní poslanci, dokonce předseda největšího vládního klubu. Tomu bych rozuměl. Možná mi to uniklo, ale zatím jsem to neviděl. Ale to je první logický krok. Všechny ostatní, pak bychom mohli řešit správu, údržbu a opravy. Podívejme se na tu hru se slovíčky. Mohu to klidně dokumentovat, protože ten zákon není nijak rozsáhlý. Nahrazuje se to totožným textem: "Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržby a opravy." Úplně nechápu, v čem je změna, když se škrtá věta a nahrazuje se totožnou větou. Potom původní paragraf obsahuje další větu. Nevím, proč. Potřeboval bych vysvětlit. Anebo obec samotná. A pak je ten skutečný důvod změny, a to je to, že kraje v době, kdy tam bylo 12 hejtmanů za sociální demokracii, zřejmě primátorky Prahy a hejtman Libereckého kraje. Tak já myslím, že 12 bylo ze sociální demokracie. Udělali jsme kompromisní řešení. A mohly se přihlásit krajské firmy. Ne že nemohly. Mohly, ale musely soutěžit. Takže celé to je o tom, že kraje chtějí správu a údržbu prvních tříd dávat svým firmám. Už i dneska, když uspěje v soutěži. Ale to se hejtmanům příliš nelíbilo. Nevím, co na to řekne nová Asociace krajů, která bude pestřejší. Minimálně bychom měli počkat na jejich názor, co říkají. Ale není žádný důvod, aby to tak bylo.
Uvědomuji si, že brzký návrat do práce je pro mnohé maminky velmi důležitý, a to z různých důvodů. V žádném případě nezpochybňuji potřebu těchto rodičů do práce jít. Ale v době, kdy je dítěti pouze půl roku, je to opravdu brzy. Vláda by se měla zaměřit na takovou podporu, aby kvůli mateřství rodina nestrádala a nepropadala se do nebo pod hranici chudoby, aby se potřebné péči o malé dítě mohla věnovat. Přitom znovu zdůrazňuji, že zapojení žen do pracovního procesu považujeme za velmi důležité. Slaďování rodinného a pracovního života je významné téma, kterému je nutno věnovat stálou pozornost z důvodu ekonomického zajištění, ale také proto, aby žena neztratila kontakt s pracovním prostředím a se změnami, k nimž v profesní oblasti dochází, aby se měla kam vrátit, seberealizovat se, uplatnit své vzdělání, znalosti a dovednosti a zároveň aby měla možnost pečovat o své dítě. Vláda se proto musí zaměřit v prvé řadě na prevenci, na to, aby se rodiny nedostávaly do situace, kdy se musí zadlužovat, jen aby zaplatily nájem, pomůcky do školy, zájmovou činnost, školní obědy či prázdniny. A to považuji v činnosti vlády za nedostatečné. Za důležité také považuji to, aby byl posílen princip solidarity, který byl za Nečasovy vlády výrazně ponížen. Nejde jen o problematiku, kterou právě probíráme, ale také například o daňové zákony, konkrétně o progresivní zdanění. Takže těch otazníků v souvislosti s předloženou novelou vidíme jako klub KSČM celou řadu a bude nutné návrh v průběhu legislativního procesu řádně prodiskutovat.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové.
Dobrý den, pane předsedající. Novela umožní rychleji vyčerpat rodičovský příspěvek a nárok na rodičovský příspěvek budou mít i rodiče, jejichž nemluvňata budou celý den v jeslích. To není opatření na podporu rodin. Stručné představení rodičovského příspěvku dle současné úpravy. Rodičovský příspěvek není totéž jako rodičovská dovolená. Dávka státní sociální podpory není navázána na čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele. A kdo čerpá rodičovský příspěvek, nemusí být ani dnes uvázán u dítěte doma bez možnosti realizovat se v zaměstnání. Rodičovský příspěvek lze pobírat při zaměstnání a není omezen výdělek. To je vlastně i situace, kdy dochází neustále k dalšímu a dalšímu rozvolňování podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku. Nad dva roky se docházka nesleduje. Rodičovský příspěvek může pobírat kterýkoli z rodičů a mohou se také v čerpání vystřídat. Za třetí - úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolního zařízení pro nárok na dávku. A za čtvrté - neposkytovat rodičovský příspěvek pěstounům na přechodnou dobu. Tato možnost zde prostě je a bude. Zde nemáme striktně negativní náhled. Osoby bez denního vyměřovacího základu budou moci vyčerpat rodičovský příspěvek dříve, to znamená do tří let, ne až do těch čtyř, jak to bylo dříve, nebo jak je to v současnosti. Jedná se celkem za rok 2015 o 69 981 příjemců rodičovského příspěvku. K tomuto máme postoj neutrální, nejsme proti. Jedná se o individuální péči o dítě. Je to takové dá se říci v uvozovkách vyšší porodné na splátky - na 6 až 36 splátek. Úplně se ztratil původní smysl rodičovského příspěvku ocenit osobní péči rodičů o děti. Roční dítě může být celé dny v jeslích, rodič v zaměstnání vydělávat, kolik chce, a za půl roku má celý rodičovský příspěvek doma. Je to symbol, kdy vlastně vidíme úplnou rezignaci na nejlepší zájem dítěte. Za TOP 09 mohu říci, že postoj máme kategoricky negativní. Za sebe bych se přimlouvala za tři roky. Když už se stalo, že docházka dětí do kolektivního zařízení se nesleduje nad dva roky, tak je to opravdu, doufejme, ta poslední hranice, kterou se sociální demokracie bude pokoušet zbořit.
Protože to je z hlediska praxe lepší, každý kraj ať si tedy udržuje, tak jak chce. Tento návrh zákona přináší vlastně princip, kdy zabetonováváme situaci a říkáme: konec soutěžení, přátelé. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
První memorandum, které uzavřela, musím říct, úřednická vláda s kraji, bylo o financování Českých drah, o příspěvku státu. Já si myslím ano, klidně tak může být, ale horizont deseti let překračuje volební období kterékoli vlády. Kde je nějaká debata o organizování veřejné dopravy? Já to můžu respektovat, pokud by to bylo v zákoně. A výsledek může být stejný, ale z mého pohledu chápání výkonu veřejné správy je to mnohem silnější než memorandum. A dneska máme druhé memorandum. A zase v oblasti dopravy. A předkladatel říká: my vycházíme z memoranda, které uzavřela vláda s Asociací krajů - jestli to říkám správně. Opravdu ty kraje mají volné kapacity? Opravdu ty silnice jsou v tak dobrém stavu? To nějak nejde dohromady, tato dvě tvrzení. Každé z nich má logiku, ale dohromady to logiku už úplně nedává. Nikdo z těch podporovatelů vlastně zatím nevyloučil, že už to dneska mohou dělat, pokud se to vysoutěží. Naopak. Druhá možnost je kraj. A to už je bez soutěže. A já jedině co namítám, proč se nedržíme jenom té první možnosti, včetně toho, že to nemůže vyhrát ne kraj, ale krajská firma. Kraj nemůže soutěžit. Ale bavíme se o těch súskách, o těch synergických efektech. Takže tam ten důvod skutečně nevidím, proč říkáme buď podle zákona o veřejných zakázkách, anebo přímo kraj. To bych prosil vysvětlit.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který podal pan předseda Stanjura. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, tak jak jej předložil pan předseda Stanjura. Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pan poslanec Bendl se už aktivně hlásí, že chce? Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání?
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nezareagoval dostatečně rychle a chtěl jsem jenom odpovědět panu předsedovi klubu Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího, že tak jak mluvil o těch memorandech, memorandum, nebo spíše dohodu nebo smlouvu s kraji o profinancování železniční dopravy nebo příspěvku neznamená, že bychom podporovali jenom České dráhy.
Dovolte, abych trošičku reflektoval a zareagoval na svého předřečníka, pana poslance Adamce. Zase je to typ špatné regulace. Kdo to bude kontrolovat, kdo to bude vymáhat? To je ten problém. Ono to tam je formálně napsáno, že je to zakázáno, ale všichni to stejně porušují. Nikdo to nedodržuje, protože to nikdo nevymáhá. To je jedna věc. A když tady mluvil o pozměňovacím návrhu, který má v systému pan poslanec Benda, tak já ho také podpořím, protože on určitým způsobem reflektuje dánský model, o kterém jsem tady také mluvil, kde existuje určitá možnost výběru. Takže je lepší opravdu přijmout nějaký kompromis než dělat nějaké striktní zákazy.
Já vám děkuji.
Nechystám se k ničemu takovému. Ministr tady řekl, každé další čtení zákon zdokonaluje. Já s tím naprosto souhlasím. On je takový decentní ke svému návrhu. To já rozumím. Která by se dala dostat do stavu, kdy bude odpovídat zdravému rozumu. A poté byl použit pouze jako záminka k tomu, aby ministru zdravotnictví tento návrh byl vrhnut zpět do vlády. V Praze ten problém už reálně neexistuje. V Praze je naopak problém najít restauraci, ve které je možné kouřit. Tady už máte většinu restaurací nekuřáckých, tak jak prezentovala tisková zpráva sdružení provozovatelů hotelů a restaurací. Většina nově zakládaných podniků je nekuřácká. V kuřárnách nebo kuřáckých kabinách se nesmí servírovat jídlo. Všichni víme, že Německo nemá centrálně regulovaný zákaz kouření. Má regulaci na úrovni jednotlivých členských zemí. Všechny ostatní mají nějaké výjimky. Polsko. Kouření je zakázáno v barech a restauracích s výjimkou kuřáren sloužících exkluzivně pro kouření. To je přesně to, co se vám tady snažím navrhovat. Zařízení, která mají nejméně dvě místnosti, může být jedna z nich určena pro kuřáky, pokud je vybavena ventilací zajišťující, že tabákový kouř neproniká do ostatních místností. Ani to po vás nepožaduji. Kouření je zakázáno ve všech zařízení, kde se podává jídlo nebo pití. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách nebo ve zvláštních místnostech, které jsou opatřeny ventilací a jsou určeny ke kouření. Do těchto prostor není možné vnášet jídlo a pití. Upraveno na úrovni kantonů. Některé kantony umožňují kouření v malých barech a místnostech, které neslouží pro servírování jídla a pití a které jsou opatřeny potřebnou ventilací.
Takže pro nás jako pro Ministerstvo zemědělství je tady prioritní dneska šest zamýšlených vodních děl.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Takže já tedy si myslím, že je třeba vyjít jim v tomto ohledu vstříc, a pokud vím, tak budou požadovat od vás jako od Ministerstva zemědělství, tak i od kraje, aby celá tato lokalita byla z generelu do budoucna vyňata.
Děkuji, děkuji. Může se stát, že za sto let budou naše vnoučata, pravnoučata v situaci, kdy ty klimatické změny budou tak vážné, že potom ty důvody pro akumulaci vody v různých lokalitách budou mít výrazně vyšší prioritu než hájení těchto lokalit z mnoha různých, ať už environmentálních, či jiných zájmů.
Děkuji za slovo. Ten systém právě na Ukrajině je označován za netransparentní, poukazují na to zprávy Bezpečnostní informační služby a i sami žadatelé uvádějí, že se do něho nemohou normálně přihlásit, protože termíny jsou zablokované. Já jsem mluvil s úřednicí ministerstva, která mi říkala, že ministerstvo se snaží ty věci odstranit. Jsou tyto adresy identické s adresami konkrétních žadatelů a kolik nás stojí provozování tohoto systému? Děkuji za případné odpovědi.
Děkuji panu poslanci. Pan ministr není přítomen, bude mu tedy odpovězeno písemně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Náklady stavby hráze by zatím byly asi pět miliard korun. Přitom příslušné úřady si dosud nevěděly rady ani s pravidelnými naplaveninami vzniklými normálním průtokem řeky. Proti projektu se zvedl masivní odpor místních občanů vedený jejich starosty včetně místních rekreantů, vodáků a všech, kterým záleží na zachování krásné přírody pro příští generace. Proto bych se rád zeptal, pane ministře, na dvě otázky.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení nemnozí kolegové, pozůstalí v těchto pozdních odpoledních hodinách. Děkuji za dotaz. Je to mimo jiné i krajina mého srdce, protože pocházím z Kladna, kde jsem dlouho žil, takže samozřejmě Berounka je něco, k čemu mám i já velmi blízký vztah. Ne vodnímu dílu Křivoklát a dotčených obcí, kde bylo jasně řečeno, že se tato nádrž nechystá a že tedy lidé nemusí mít obavy z jejích dopadů.
Pro jejich zdolávání jsou nejčastěji využity záchranářské čety z Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě. Vím, o čem hovořím. Po dobu 31 let jsem byl aktivním důlním záchranářem. Tato skutečnost samozřejmě vyvolává výraznou nejistotu pro garantování chodu této společnosti jak v současnosti, tak zejména v budoucnosti, kdy se předpokládá útlum hornické činnosti. Děkuji.
Samozřejmě že nás rovněž znepokojuje to, že by se mohlo stát, že tato soukromá záchranná služba bude nefunkční, a pak nastane nějaké důlní neštěstí, ke kterému nebude mít kdo nastoupit. Toto nebezpečí není žádné virtuální, abstraktní. Ona poskytuje záchrannou službu, ale vedle toho má čistý byznys, kterým se věnuje ukládání popílků. Čili má tam čistě ekonomickou aktivitu, která se zachraňováním lidských životů nemá nic společného. Finální materiál včetně financování bude předložen do konce roku. Čili bude skutečně Hlavní báňská záchranná služba ve státních rukou, která bude jakoby nadřízena těm jiným báňským záchranným službám, ať už státním, nebo soukromým, protože například stát má také báňskou záchrannou službu, která obsluhuje uranové doly, a je to nepochybně funkční jednotka.